Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Nyní poslední dvě hlasování, kterými se vypořádáme s usnesením 124 z volební komise.
Hlasování končím. Návrh byl přijat.
Děkuji a poslední hlasování je o dvou nominacích.
Hlasování končím. Nyní se vrátíme k projednávání bodu
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Děkuji. Sedi týkající se vypuštění možnosti účasti činných záloh v zahraničních misích.
Proti? Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Další hlasování je o pozměňovacím návrhu pod písmenem D, což je pozměňovací návrh pana kolegy Hovorky týkající se změn slov cizinec.
Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh. Proti? Hlasování končím. Ano. Nyní přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Hlasování končím. Konstatuji, že návrh byl přijat, a konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu navrhovateli a končím tento bod. Já se táži pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Tak prosím, máte slovo. Omlouvám se.
Děkuji.
Takže nezpochybňujete hlasování. Ano. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, v tomto případě se jedná o návrh zcela nového zákona, což umožňuje jeho věcnou problematiku posoudit s větší uživatelskou přehledností, ale o to větší význam má rozhodování o každém posuzovaném pozměňovacím návrhu. Děkuji za vaši pozornost.
Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme zde hlasovat o návrhu zákona, který má za sebou, obdobně jako ostatní normy branné legislativy, které dnes projednáváme, opravdu dlouhou genezi. Hned poté se začalo pracovat na koncepcích aktivní zálohy a mobilizace, které rozpracovaly tyto požadavky do většího detailu. V mezidobí se identifikoval rozsah změn a debatovalo se o jejich promítnutí do právních norem branné legislativy, zejména tedy do tohoto zcela nového zákona o službě vojáků v záloze. A jsem tomu ráda. Víte, ona celá řada věcí, které se mohly dělat pro aktivní zálohy, ani nevyplývala z legislativy. Byla uvedena v té koncepci, mohla a měla se plnit v rámci té koncepce. Tady už jsme před zhruba půl rokem byli ubezpečováni, že se ta situace zlepšila. Stěžejním argumentem, který hovoří pro přijetí tohoto návrhu zákona, je nejenom neutěšená a zhoršující se geopolitická a bezpečnostní situace, ale také fakt, že aktivní záloha je velice důležitou a potřebnou součástí ozbrojených sil. Příslušníci aktivní zálohy jsou ti první, kteří mohou posílit profesionální armádu a její schopnost rozvinutí v časech krizí. A pan ministr ví, že na to byli vojáci v záloze připraveni a že chtěli převzít tuto úlohu. Například tedy nedávno jsme si toto mohli uvědomit ve Vrběticích. A řeknu vám důvod. A za řadou těchto lidí je celá řada misí. Jsou to kvalitní vojáci. A já tedy nevidím jediný důvod, proč bychom je neměli vysílat do zahraničí a neměli by i oni stejně jako vojáci Armády České republiky reprezentovat naši zemi a dělat nám tam dobrou pověst. Vojáci aktivní zálohy jsou také důležitým tmelicím prvkem mezi armádou a společností. Vzhledem k profesionalizaci armády došlo k jejímu určitému odtržení od společnosti, jejíž bezpečnost mají vojáci zajišťovat, a právě aktivní záložáci jsou tím prvkem, který jednoznačně napomáhá se zakopáváním tohoto příkopu.
Děkuji, paní předsedající. V tomto smyslu Ministerstvo obrany za stěžejní považuje komplexní pozměňovací návrh. Na nás všech přítomných je, abychom pečlivě zvážili účel a dopady všech načtených pozměňovacích návrhů. Ještě jednou děkuji za pozornost.
Poprosím sněmovnu, aby se zklidnila. Jsme ve třetích čteních, tak abychom slyšeli všechny návrhy, které případně padnou. Prosím, máte slovo.
Uvedený text technické úpravy byl tedy zpracován parlamentní legislativou...
Paní poslankyně, já znovu poprosím sněmovnu. Pokud nebude potichu, budu jednotlivé rušící poslance jmenovat.
... parlamentní legislativou po dohodě s příslušným legislativním útvarem Ministerstva obrany. Dámy a pánové, musím říct, že projednávání těchto norem je na půdě této Sněmovny opravdu bojovka. Bojovka od prvního dne, kdy ty návrhy zákona byly staženy. Chápu i pana ministra, proč se tak stalo. Protože se chtěl s těmi návrhy seznámit. Myslím si, že pokud bychom se k tomu dostali po půl roce, bylo by to lepší. Také jsme měli nějaký pevně zařazený bod a zadýchaní tři zpravodajové vám tady narychlo četli své předkladatelské zprávy. Kolegové tady z hnutí ANO mě okřikovali, ať už končím, že se musí dostat ještě na ten další zákon. Mně to prostě nepřijde fér. Tyto normy, které tady dnes máte, tak jsou to nejlepší, co se v danou chvíli mohlo předložit. A připadá mi, že někteří lidé, kteří tady třeba v těch minulých volebních obdobích byli, měli možnost se do toho procesu zapojit. A myslím si, že... Projednáváme nejdůležitější zákony v této zemi!
Paní poslankyně, já tak činím, dělám to celou dobu, co vystupujete.
Do dnešního dne jsme se vlastně nedozvěděli, kdo tuhle hloupost vymyslel. A bohužel už se to asi nedozvíme. Nechtěla bych se v tom úplně pitvat. Byť to já nepovažuji úplně za nejšťastnější, protože bych byla ráda, abychom se předně soustředili na profesionální vojáky, následně na vojáky v aktivní záloze a až následně na dobrovolníky.
Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Po něm pan poslanec Bendl, po něm pan ministr Babiš.
Já nemám žádný tajný materiál, tudíž ho nemám z Ministerstva financí, aby pan ministr nemusel zahájit interní vyšetřování, kdo předal materiál opozičnímu poslanci. Je to materiál, který obdržel Svaz měst a obcí. Je to veřejně přístupný materiál. Já si dovolím prognózovat, že to bude víc než 690 mil. korun. Analýza má tři řádky. A tady se nemění jednoduchý parametr zákona. Nám nezbývá nic jiného než věřit číslům, která odcházejí z Ministerstva financí.
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl. Prosím, máte slovo.
Překvapil mě postoj poslanců komunistické strany, že nechtějí, aby tento materiál ministr Babiš předložil. Nechápu, proč ho hájíte. To je asi zřejmě vaše rozhodnutí.
Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní tedy vystoupí pan ministr Babiš s faktickou poznámkou.
Já bych to znovu zopakoval. Oblbujete tady lidi! A já vám tu analýzu dodám!
Nyní tedy s faktickou poznámkou pan poslanec Grospič. Prosím, pane poslanče.
Nesdílím v této souvislosti slova, která tady řekl můj předřečník, prostřednictvím předsedajícího pan poslanec Bendl.
Já vám děkuji, pane poslanče. Než udělím slovo paní poslankyni Kovářové, přečtu omluvenku. Nyní tedy s faktickou poznámkou paní poslankyně Kovářová. Připraví se pan poslanec Kučera, po něm pan místopředseda Gazdík.
Ty politické agitky, které vy tady vždycky vedete a nenasloucháte. Tak se vyjadřujte k rozpočtovému určení daní! To je téma, to je dnešní bod.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Kučera.
To znamená, pravděpodobně se na ní teď horečně pracuje a dodatečně bude vytvořena. Já jiný důvod, proč by nám tato analýza neměla být dána, skutečně nevidím.
Vážené paní a pánové, prostřednictvím předsedající se omlouvám paní kolegyni Černochové, že jsem ji neoslovil v tom prvním vystoupení prostřednictvím předsedajícího. Za druhé bych chtěl sdělit, že opravdu ve svých 60 letech jsem 40 let nikomu život neovlivňoval.
Děkuji. Prosím s faktickou pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.
Teď tady vznikl takový argumentační zmatek, paní předsedající, že prosím o desetiminutovou přestávku na poradu klubu, abychom se poradili, co dál a co s tím.
Já se omlouvám, ale nejste předsedou klubu, tudíž nemůžete jménem klubu žádat o přestávku, to musí udělat předseda klubu.
Správně.
Já bych poprosila k mikrofonu pana poslance Černocha s přednostním právem.
Pro vaši informaci - já doufám, že se nedostaneme znovu do situace, kdy to budu opakovat znovu. Plníme své sliby, plníme svůj program. A ještě jednou se důrazně ohrazuji proti výrokům, že se náš klub rozpadl.
Já děkuji.
Kolegyně, kolegové, mě to mrzí, měl jsem ambici tady pracovat v rámci nekonfliktního bodu a došlo k tomuto. Spíš se pokusím vysvětlit a hlavně reagovat v tom vysvětlení na paní poslankyni Černochovou. My jsme udělali jediné, a odvolávám se na to, že máte své kolegy, své zástupce ve volební komisi, takže i klub ODS byl informován a u toho procesu byl. My jsme vlastně v tom kompromisním řešení u té nejednoznačnosti do jisté míry zůstali. Takže v řadě výborů i nadále zůstávají. Nic víc, nic míň. Takže neohýbáme Ústavu, pracujeme s tím, jaký aktuálně má hnutí Úsvit počet členů a i to, jaké je obsazení jednotlivých výborů, a jak říkám, je to poslední věta, tam, kde členové dále zůstávají, tak my nenavrhujeme aktivně jejich odvolání nebo rezignaci. To je moje poslední reakce a nechávám teď ty reakce na vás.
Ano, děkuji.
Když to trošku zjednoduším, to stanovisko. Má na to plné právo. A nepřipadá mi to úplně šťastné. Mně stačí, když o tom budeme hlasovat samostatně.
Já děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Není tomu tak, tudíž rozpravu končím a předávám slovo předsedovi volební komise. Prosím. Nyní zahajuji hlasování o návrhu procedury. Hlasování končím.
Pan poslanec Volný se tady přiznal, že tomu nerozumí. A z jeho vystoupení jsem poznal, že je to pravda. Pan ministr financí tady vystupoval proti našim pozměňovacím návrhům. To už říkal můj kolega pan poslanec Vilímec. To se hodně mění, jednou nahoru, jednou dolů. Nedoplatí na to pražští zastupitelé, ale občané Prahy. A tady říká pan ministr, možná i pan senátor - přidáme některým obcím na úkor jiných obcí. Zase berou některým obcím, aby mohli jiným přidat. Nezajímá je to, tvrdí, že nevědí, kterým obcím vezmou, kolik to bude. Jenom říkám, že obce na ten lep, nebo na tu fintu nenaskočily. Proto to nikdo nepodporuje, aspoň z oficiálních orgánů. No a co!
Paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Petr Bendl.
Děkuji. Ale mně skutečně přijde nedůstojné i to, že tady ty lavice za mnou jsou prázdné, není tady ani pan ministr vnitra, kterého nezajímají obce? Vždyť už jsme se domlouvali, že ty armádní zákony tady budou minulý týden ve středu. Naprosto mě konsternovalo, že pro ten můj návrh nehlasoval pan ministr obrany.
Děkuji za slovo. Znovu opakuji, že rozumím tomu navýsost levicového rozhodnutí, se kterým já jako člověk, který není přesvědčeným levicovým politikem - protože ten princip, který dneska do toho zákona vkládáte a který tady podporujete, je brát těm, kteří něco mají, a dát těm, kteří nemají nic. Ani z toho dopisu, který tady přečetl pan ministr financí, není zjevné, že by tento konkrétní senátní krok měl většinovou podporu mezi obcemi. Pan kolega Stanjura to tady popsal velmi přesně. To, co uvádí nám, je, že aspoň nevíme, koho se to týká a v jakém objemu se to těch obcí týká. Je to jenom politické gesto, ale nemá žádné ratio.
Prosím, máte slovo.
Pěkné stále ještě dopoledne. Víte, že existuje nástroj integrovaných teritoriálních investic, který se týká těch několika největších a ekonomicky potenciálně nejperspektivnějších aglomerací v naší zemi. Těch peněz je tam relativně hodně. Otázka kofinancování je naprosto zásadní. Proto ti z nás, kteří mají nějakou zkušenost z realizace evropských dotací ve velkých městech, chtějí vidět tu informaci, jaký vliv toto opatření bude mít na rozpočet a jak se to projeví třeba i u těch velkých aglomerací.
Pan poslanec Plzák ruší svou faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Současně z tohoto místa tedy apeluji na všechny pražské poslance, aby se k tomu vyjádřili. Protože myslím, že jsme tady zvolení především za jednotlivé volební kraje a že bychom vždycky měli vědět, pro co hlasujeme a proč pro to hlasujeme.
Já vám děkuji, pane poslanče.
Myslím si, že můžeme snad dneska všichni odejít z této Sněmovny spokojeni s tím, že konečně po dvou letech máme schválené tři zásadní normy, které - vy jste se tomu smáli, ale já skutečně považuji za jedny z nejdůležitějších, které v České republice, pevně věřím, budou platit. A snad se nestane to, že by nám je vrátil Senát a někdy v lednu nebo v únoru jsme přehlasovávali Senát a celé by se to zbrzdilo. Děkuji vám za pozornost.
Dobrý den, paní předsedající, kolegyně, kolegové. a) jednacího řádu jednali o bodech 153, 154 a 155 i po 14. hodině.
Takže pokud jste opravil svůj procedurální návrh, tak je v tuto chvíli nehlasovatelný.
Tak opravuji ještě jednou.
Já zde eviduji přednostní práva - pana poslance Stanjury, poté pana poslance Laudáta.
Já se domnívám, že fakt jednací řád musíme ctít. Ale ten návrh je nehlasovatelný. Přečtěte si jednací řád. Nemůžeme z toho dělat trhací kalendář. Tak to prostě nejde.
Jenom upozorňuji, že nesouhlasím s tím, aby se jednalo o těchto bodech po 14. hodině. Do 14.00 se může i hlasovat. Nezlobte se na mě, jsou to priority.